Pokud ano, jak se MPSV chystá tuto situaci řešit?
Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra zemědělství.
Tak ještě jednou s pozdravem do Zambie a Tanzanie panu ministrovi zemědělství. Program má sloužit k rekonstrukcím a výstavbám retenčních nádrží. To navenek vypadá moc pěkně. To za prvé.
Doplňující otázku položí pan poslanec Grospič.
Děkuji vám, pane premiére.
Děkuji tentokrát za dodržení času.
Já jsem tady zmínil jedno téma, zmínil jsem téma otázky výměny zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem. Ale je potřeba také vnímat to, že součástí minských dohod je i právo Ukrajiny, aby obnovila kontrolu nad svými vnějšími hranicemi. Toto zatím Ukrajině umožněno nebylo. To se zatím, včetně voleb, ještě realizovat nepodařilo. Takže si myslím, že jsou tady docela vážné problémy, které se týkají naplnění dohod z Minska ve všech aspektech, tak jak byly zmiňovány a byly definovány v okamžiku, kdy jsme se rozhodli pro zavedení ekonomických sankcí proti Rusku, a je to společný postoj Evropské unie a předpokládám, že Evropa by v této oblasti měla i nadále postupovat společně. Ale nemohou být sníženy bez toho, aniž by byly naplněny minské dohody.
Ještě než budeme pokračovat, svou omluvu do konce jednacího dne zrušil pan poslanec Rom Kostřica, naopak paní Martina Berdychová se omlouvá od 15 hodin do konce jednacího dne. Nyní pan kolega Šincl.
K tomuto číslu je ještě nutné připočíst další tisíce zaměstnanců navazujících firem. Bohužel situace v OKD se podle poslední informace neustále zhoršuje a reálně hrozí její krach. Je logické, že takto extrémně těžkou práci v podzemí nelze dělat až do 65 let. Otázka: Vážený pane premiére, situace v OKD v posledních týdnech je hodně napjatá -
Pane poslanče, nemůžete porušovat jednací řád. Já chápu vaše vyjádření, ale musíte tu otázku položit jedině v doplňující minutě.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, ačkoliv pan poslanec Šincl nestihl položit otázku, tak já jsem poslouchal to jeho vystoupení a rozumím tomu, k čemu směřuje. To, co zažíváme v posledních letech, je výrazný propad cen černého uhlí. Situace ústí v to, že postupně i v důsledku těchto velmi nízkých cen v Evropě končí hlubinná těžba černého uhlí. Skončil poslední hlubinný důl ve Velké Británii, je naplánováno uzavření posledních hlubinných dolů v Německu, tento týden oznámila svůj krach největší společnost ve Spojených státech, která se tam zabývá hlubinnou těžbou černého uhlí, velké problémy jsou v Polsku. Dohodli jsme se na určitém kompenzačním mechanismu, který ale přestal platit právě proto, že ceny uhlí poklesly ještě hlouběji, než se v době těchto jednání předpokládalo. Společnost OKD je tedy v tuto chvíli ve velmi složité situaci. My jsme se začali připravovat na možné propouštění z OKD.
Advokátní komora vyhrožovala, že se přestanou platit dluhy. Nic takového se nestalo, dluhy se platí dál, jenom se začaly platit o něco férověji. No a to je tedy to, co nás nyní čeká. Nicméně je pochopitelné, že exekutoři si nechtějí nechat sáhnout na svoje peníze, tak jako si na ně nechtěli nechat sáhnout advokáti a tak jako by si na ně asi nechtěl nechat sáhnout nikdo. Právě naopak, tím, že se budou vymáhat opravdu ty dluhy, a ne náklady na ně, tak se ta vymahatelnost zvýší.
Pan poslanec nebude pokládat doplňující otázku. Nyní prosím tedy k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, aby přednesla svou interpelaci na paní ministryni Marksovou. Prosím, máte slovo.
Takže nebudu plýtvat časem.
Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova, aby přednesl svou interpelaci na pana ministra Jurečku. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vaše strana přišla do Poslanecké sněmovny s návrhem na změnu zákona o registru smluv, kdy navrhujete ze subjektů povinných ke zveřejňování smluv vyjmout Budějovický Budvar, který pod váš resort spadá. Chválím tuto snahu, byť měla přijít dříve. Jsem rád, že si Ministerstvo zemědělství konečně uvědomilo, jaká rizika zákon o registru smluv pro státní podnikatelské subjekty přináší, a chce tuto problematiku řešit. Co mě však, pane ministře, zaráží, je, jak tvrdě si stojíte za tím, aby výjimka padla jen na Budvar. Řekněte mi, v čem se Budějovický Budvar jakožto národní podnik liší od takzvaného státního podniku a v čem se tyto podniky liší od běžných obchodních společností vlastněných státem. Jde o podnikatelské subjekty, které se pohybují na konkurenčním prostředí a jež vlastní stát. Nevidím proto žádný důvod, abychom schválili výjimku pouze pro Budějovický Budvar a ostatní státní společnosti přivedli do potíží. Rozumím tomu, že Budvar spadá pod váš resort, a tudíž vám leží na srdci nejvíc. Přiznejme si, že zákon o registru smluv je špatný a že je potřeba ho změnit.
Dobrý den, děkuji za slovo. Vláda opakovaně odložila projednávání bodu o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, čímž vláda výrazně ohrozila nejen ochranu přírody, ale také znejistila naše závazky a ohrozila čerpání evropských dotací na projekty v životním prostředí. U jiných hlasování by měl být jednoznačně proti.
Děkuji za ten dotaz. Vážený pane kolego prostřednictvím paní předsedající, to je snadná odpověď. A to já považuji za odpovědné vůči vládě. Je ale povinností každého ministra, aby popsal obě varianty, respektive všechny varianty, které jsou možné. Já jsem přesvědčen, že tímto materiálem jsem to naplnil, řekl jsem všechna pro a proti obou variant. Samozřejmě v tomto případě opakovaně jsem hlasoval pro zařazení těchto lokalit. Uváděl jsem také určitě víc pozitiv v případě, že budou tyto lokality zařazeny. Já jsem přesvědčen, že to tak není, a i to tam bylo řečeno, nicméně je pak na vládě, jak se bude rozhodovat dál.
Funkcionáři INTERPOLu pak budou využívat výsady a imunity, které jsou obvykle udělovány v rámci diplomatických sborů.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji vám za slovo.
Pan poslanec Leo Luzar se hlásí do rozpravy.
Přeloženo do češtiny, účastníci konference se nemusí bát trestního stíhání na území České republiky.
Děkuji panu poslanci Luzarovi. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Já vás všechny odhlásím. Jsou řádně omluveni, a proto musím tento bod považovat dál za přerušený, nebo přerušit, protože není možné jej podle usnesení Poslanecké sněmovny projednávat. Začneme se zabývat zprávami, které jsou předloženy této schůzi Poslanecké sněmovny. Je doručen včas. Žádám ho tímto, aby tento dokument uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Harmonogram projednávání státního závěrečného účtu projednal rozpočtový výbor na své 37. schůzi. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: - Teď je tady řada termínů.
Jediná věc, kde chceme učinit výjimku z rozsahu aplikace úmluvy, je otázka žen vykonávajících práci na dohody o pracích mimo pracovní poměr. Tento materiál byl předmětem jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky a v obou případech bylo jednohlasně rozhodnuto o schválení této ratifikace.
K tomuto bodu bych řekla jenom, že paní ministryně nás s tím velmi obšírně seznámila. Samozřejmě vzhledem k demografickému vývoji je třeba udělat maximum pro to, abychom mateřství jakkoliv podpořili. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Je jich pouhých třicet a pouze menší část členských zemí Evropské unie tu smlouvu ratifikovala. A současně určuje pojem dítě, kterým se rozumí jakékoli dítě bez rozdílu. A současně náš právní řád už plně aplikuje pojem dítě, kterým se rozumí jakékoliv dítě bez rozdílu. A takové věci řeší naši úředníci. Určitě to není jeden úředník, který na tom pracuje.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A jak jsem mnohé měl možnost číst, tak jsem se divil, jak je možná takováto formulace takové jasné a logické věci. Ale vůbec nezpochybňuji to, že je to úsměvné. A pan kolega Stanjura má v mnohém pravdu, že někdy bychom se měli zamyslet nad tím, jaká slova a jaké věty používáme. Proto si dovolím v rámci projednávání, a necítím se odborníkem na tuto oblast, rozšířit výbory k projednávání o sociální.
Jinou přihlášku do rozpravy nemám, rozpravu končím.
V řadě těch mezinárodních smluv jsou články a formulace, které se týkají rozvojových zemí, netýkají se České republiky.
Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Těžce nesu, že jsem neunesl tu odpovědnost za pana ministra dopravy obhájit jeho návrh, ale necháme to tedy na něm na příště. Dovolte mi v této chvíli představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Nedílnou součástí textu úmluvy jsou dvě přílohy, které zahrnují seznam živočichů, na něž se tato úmluva vztahuje. Poslední zasedání konference smluvních stran úmluvy, jak už tady zaznělo, se uskutečnilo v ekvádorském Quitu v listopadu 2014 a přijalo změnu těchto příloh. Změny příloh I a II se týkají zařazení nových živočišných druhů do seznamu a přizpůsobení taxonomie současnému trendu. Jsou důležitou reakcí na změnu podmínek a umožňují přizpůsobit platné závazky novým skutečnostem. Současně s návrhem na přijetí změn příloh I a II si dovoluji předložit také návrh na dodatečnou ratifikaci úmluvy. Česká republika přistoupila k úmluvě jako k mezinárodní smlouvě vládní kategorie s účinností od 1. května 1994, gestorem je Ministerstvo životního prostředí. Podle dnes platných kritérií úmluva spadá do kategorie prezidentských smluv, což je článek 49 písm. e) Ústavy, a k napravení tohoto nesouladu je úmluva nyní společně s přijatými změnami příloh I a II předkládána k dodatečné ratifikaci. Dovoluji si vás tedy, vážené kolegyně, vážení kolegové, požádat o postoupení tohoto vládního návrhu k dalšímu projednávání. Děkuji vám za pozornost.
Je to hlasování s pořadovým číslem 144, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl schválen a zpravodajem pro prvé čtení se stává pan poslanec Holík.
Po důkladném odůvodnění panem ministrem doporučuji přikázat tuto smlouvu zahraničnímu výboru k projednání.
A tak bych se chtěl jenom krátce zeptat pana ministra. Na tom seznamu jsou živočichové, jako třeba vorvaňovití nebo žralounovití, kladivounovití.
Jestli tomu tak není, končím obecnou rozpravu a táži se na případná závěrečná slova. Pan ministr.
Já bych jenom odpověděl na dotaz svmého váženého kolegy pana Zahradníka.
Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?
Omlouvám se panu Bendlovi. Ale pane Valento, prosím vás, to máte úplně popletené. Vy to prostě vůbec neznáte, prostřednictvím pana předsedajícího pane Valento. Přihlásili se k němu prakticky všichni řečníci. Už je to poměrně dávno, můžete si to nepamatovat. Pokud vím, z vaší strany to poslanci nebyli. Ale je to vážně míněný návrh, který podle mě má hlavu a patu. Vždyť to je naprosto nesmyslné - oddělovat činnost od toho, co tato činnost stojí. Proto je naprosto rozumné a moudré tyto zprávy sloučit a budeme mít teprve možnost řádně posoudit, jestli ty peníze televize vynakládá hospodárně. Takhle je to nesmírně těžké.
Je to podivné pojetí české Sněmovny v podání hnutí ANO. Já to neslyším poprvé, že má mluvit pouze daný odborník. Já bych chtěl upozornit, že to už tady kdysi bylo, že zástupci jednotlivých odborných svazů měly zastoupení v onom parlamentu, bylo to tuším v předválečné Itálii. A jak se tomu systému říkalo, to jistě všichni víme. Ale já bych byl velice nerad, kdyby takový systém se tady vrátil.
Zatímco pan Valenta je popleta, řekněme, věcně, řekl bych, že pan Kučera je popleta schválně. On dobře ví, že jsem netvrdil a nechtěl tvrdit, že tu mají vystupovat pouze odborníci k danému tématu. Já jsem prostě tvrdil, že to, co říká pan Valenta, je věcně nesprávné až popletené. Na tom prostě trvám. To jsem mu řekl. Takže já vám to oplatím stejnou a řeknu: ostatně soudím, že tradiční strany jsou odsouzeny k zániku.
Rád bych, abychom se vrátili k tématu, ale mám tady před sebou faktickou poznámku pana předsedy klubu sociální demokracie Romana Sklenáka, potom přihlášku s přednostním právem pana kolegy Černocha - také faktickou? - a kolega Benešík také faktickou.
Já se omlouvám, vážený pane předsedající, že nevyslyším vaši výzvu, abychom se vrátili k tématu, protože považuji za nutné, abych zareagoval na své předřečníky a zastal se jak kolegy Valenty, tak pana poslance Kučery.
Děkuji za slovo. A jenom k té objektivitě možná subjektivní pocit. A jestli někdo říká, my to budeme dělat podle toho, jaký budete mít názor, tak na to říkáme, že my můžeme mít jakýkoliv názor. Ale objektivita ve veřejnoprávních médiích opravdu není.
Nyní faktická poznámka pana poslance Benešíka, poté faktická poznámka pana kolegy Kalouska. Ne, dobře.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já také bych stručně reagoval. Já nejsem odborník na média, ani na Českou televizi.
Tak teď se ptám kolegy Kalouska, jestli už netrvá na své faktické poznámce. Pane předsedo, pana kolegy Kalouska se ptám, jestli netrvá na své faktické poznámce. Stahuje. Dobře, tak v tom případě faktická poznámka pana ministra obrany. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se vám rád tímto omluvil. Nestihnou se body, které jako informace měly být na programu.
Děkuji panu ministru obrany Martinu Stropnickému. Vyčerpal velmi málo času z faktické poznámky. Můžeme tedy pokračovat, a to vystoupením pana kolegy Bendla, který je přihlášen do rozpravy.
Já si myslím, že věci prospěšné by bylo, abychom už tedy hlasovali o této zprávě. Jakkoliv rozumím tomu, že někteří poslanci si vždycky budou stěžovat na to, že něco bylo málo nebo méně objektivní. Takové názory se vždycky najdou, a dokonce i často to bude pravda. Nicméně si nemyslím, že to máme řešit tady a teď, že trošku trpíme dětskými nemocemi a že máme být dospělejší a máme se věnovat práci. Zejména v tom volebním výboru, tam bychom to měli probrat.
Tak děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Vyzvu tedy k závěrečnému slovu pana předkladatele za výbor, pana poslance Grebeníčka, abychom mohli potom přistoupit k rozpravě podrobné. Děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Paní ministryně řekla: Konfederace odborových svazů by si přála, abychom to ratifikovali. A má to být ochrana před nějakou budoucí vládou, která by chtěla snížit standardy. Takže my jsme na tom mnohem lépe. Možná je to pro nějakou zemi důležité v tom smyslu, že díky tomu si něco prosadila do legislativy. Ale my to skutečně nepotřebujeme. A já bych prosil všechny ministry, aby se na ty smlouvy podívali. Ale určitě budou, a to je další dotaz a poprosím paní ministryni, ať do výboru nebo v druhém čtení, kolik konají konferencí, kam budeme aktivně jezdit, budeme tam vystupovat. Kolik nás to bude stát? Děkuji. Nic se nestane.
Odhlásím vás, protože se změnily poměry v Poslanecké sněmovně co do množství poslanců a poslankyň, a jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na to, že to Poslanecká sněmovna nemá přikázat, který přednesl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, což učiním nyní. Kdo je proti? Budeme tedy postupovat standardním způsobem. Má někdo jiný návrh? Paní zpravodajko, jestli zopakujete svůj návrh? Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru zahraničnímu, a to v hlasování číslo 151, které jsem zahájil. Kdo je proti?